Já se mu nedivím. A teď budeme mít zítra nového pana ministra, tak doufám, že bude chodit do Sněmovny a že nám řekne, jak plánuje další kroky. Zatím se zdá, že prakticky nemluví, ale on se tady jistě doufám rozmluví. Nicméně ta situace je opravdu velmi vážná. Opravdu to není žádná jen tak nějaká akce, která se možná stala, možná nestala a musíme počkat na nějaké právní rozbory. My tady máme vynikající bezpečnostní služby, my tady máme vynikající práci bezpečnostních služeb, která odhalila, co se stalo, informovala vládu a já teď prosím tuto vládu: Zapomeňme na spory! Zapomeňme na politiku a mysleme na to, že jsme Češi! Pojďme se chovat sebevědomě, pojďme se chovat, jak někteří Češi v historii našeho národa dokázali. Pojďme na tyto tradice navázat a pojďme ukázat, že se nebojíme, že se umíme postavit, když se objeví zlo. To zlo přišlo z Kremlu, vraždilo, zabíjelo a dělalo výbuchy. Pojďme se tomu zlu postavit.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Jde o absolutní indemitu - neodpovědnost poslance. Podle článku 27 odst. 2 Ústavy České republiky za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Jde o indemitu poslance za činy jinak trestné, které jsou projevem. To se týká pouze přestupků, které nejsou projevem. Týká se pouze trestných činů, které nejsou projevem, protože pro trestné činy spáchané projevem mají poslanci indemitu. MIV v tomto případě nemá kompetenci o takových trestných činech vést disciplinární řízení. Týká se pouze a jedině trestných činů, které jsou projevem, nikoli jiných trestných činů či jiných než trestných deliktních forem jednání, například přestupků. To se týká pouze těch projevů poslance, které nejsou trestným činem, ale tyto projevy jsou zároveň jednáním, které může být i přestupkem, jímž se oprávněná osoba cítí uražena. To se týká pouze přestupků, které nejsou projevem. Pokud si to shrneme, tak MIV mého klienta viní z fyzického útoku proti poslancům Tomáši Hanzelkovi , Janu Chvojkovi a Michalovi Ratiborskému, jak je v nezákonném aktu MIV vysloveně uvedeno: napadl, hrubě odstrčil, udeřil. Ke způsobilosti jednání pak ale přistupuje i požadavek na způsobilost podnětu k zavedení disciplinárního řízení. Předseda Poslanecké sněmovny je oprávněn podat podnět k zavedení disciplinárního řízení pouze a jedině v případě projevu poslance, který by bylo možno kvalifikovat jako čin jinak trestný. Další vadou rádoby rozhodnutí MIV je vada absence odkazu na konkrétní právní normu zakládající deliktní odpovědnost mého klienta. Určitě se shodneme na tom, že soud odsuzující vraha za zločin vraždy neodkáže odsouzeného a jeho advokáta na celý trestní zákoník, ale vymezí porušení konkrétní právní normy odkazem na příslušný paragraf a odstavec. V zájmu nastolení zákonnosti, jelikož neargumentuji ke skutku věcně, nezaměňujte prosím zákonnost za spravedlnost, které se nyní dovolávám, to však musím přejít, neboť se zákonnosti dovolávám vůči právním laikům. Pro mnohé z nich jde o první posuzování deliktní odpovědnosti druhého občana. Jelikož trestně stíhán může být kdokoli pouze za spáchání trestného činu, a v tomto případě za trestný čin spáchaný projevem poslance, ptám se, jaký že to trestný čin krytý indemitou měl můj klient spáchat a jakým projevem v jeho definičním vymezení. Na toto si už neumím odpovědět, protože v disciplinárně stíhaném skutku skutečně žádný trestný čin nevidím, ani ze strany MIV nebyl tvrzen, a to jakýkoli trestný čin - ani trestný čin spáchaný projevem, ani trestný čin, který by mohl být spáchán jiným jednáním odlišným od projevu. Sdělení informace o vyjádření názoru jiným způsobem zahrnuje i expresivní projevy, například gesta, písemná podání, různé návrhy, nošení výšivky nebo jiného symbolu na klopě saka, vyvěšení vlajky a podobně. Naproti tomu projevem podle Ústavního soudu není fyzický útok. I kdyby v těchto případech bylo naplněno subjektivní kritérium, nebude splněno kritérium objektivní, neboť tato jednání nejsou vnímána řadovým pozorovatelem primárně jako sdělení informace nebo vyjádření názoru.
Je to extrémní nebezpečí pro Českou republiku, je to extrémní nebezpečí pro celou Evropu a je potřeba, aby Česká republika podle toho se vší vážností jednala, a to se zatím podle mě v plné míře rozhodně neděje. Tím se dostávám ke druhé poznámce. Je potřeba, aby byly vyjasněny okolnosti, které jsou zatím zamlžené, ale to je chyba představitelů vlády, informace o tom, jak se tedy členové vlády a kdy tu informaci dozvěděli. Vzpomeňme si na to, jak bylo Rusko nebo ruské firmy přizvány k předběžnému tendru na Dukovany. Ano, to se stalo na konci března, ale vicepremiér Havlíček to tady vehementně hájil ještě v době, když už minimálně premiér Babiš, jak nám teď řekl, měl informaci o tom, co se odehrávalo a jaká je role Ruska ve výbuších ve Vrběticích. Vzpomeňme si na náhlé odvolání ministra Petříčka, který při všech výhradách, které k němu mám, se otevřeně a veřejně stavěl proti ruskému vlivu v České republice, ať už připuštění Ruska k dostavbě Dukovan, nebo používání necertifikovaných ruských vakcín. Je to odpovědná politika? Věděli jste to? Ministr Hamáček je vrcholný politik, vicepremiér vlády, ministr vnitra, ministr zahraničních věcí, tak nepředpokládám, že by tady hrál nějaké zpravodajské hry jako agent z nějakého románu z období studené války. To jsou otázky, které se tady objevují. Jsou to vážné otázky, bylo by dobré, aby je vláda vyjasnila a přestala střílet do veřejného prostoru různá data a různé interpretace toho, jak to bylo. V souvislosti s těmi událostmi, které se tu v posledních třech týdnech odehrávaly a které jsem tu popsal, to opravdu vrhá zvláštní světlo na vládní politiku. Za třetí je potřeba důslednou informační a diplomatickou ofenzivou vyvolat solidární akci spojenců. Samozřejmě by to mohlo vyvolávat úsměv na rtech, ale je to příliš vážná věc. Takhle nemůže naše diplomacie postupovat, taková nemůže být naše zahraniční politika. Ty kroky musí být jasné, srozumitelné, česká vláda musí udělat všechno pro to, aby se mezinárodní solidarita projevovala nejenom v nějakých výrocích, ale projevovala se konkrétními činy. Máme právo to žádat. Je potřeba jenom jednat, jednat kompetentně, jednat srozumitelně a jednat tak, aby naši spojenci měli šanci a měli možnost tu solidární akci provést. Jak jsem říkal, vyvstává tu řada otázek, na které by naši občané měli dostat odpověď. Tohle si opravdu vyžaduje vysvětlení. Je to extrémně vážná věc, která se dotýká bezpečnostních zájmů České republiky a bezpečnosti našich občanů. Že jsme byli varováni a že víme dlouhodobě, že Rusko jedná na našem území způsobem, který je nepřijatelný, o tom svědčí i výroční zprávy Bezpečnostní informační služby, i ty části, které máme k dispozici veřejně. Já tady budu citovat jenom dvě: 2015, cituji: "Značná část ruských zpravodajských důstojníků působila pod diplomatickým krytím ruské diplomatické mise, která zůstávala početně stále velmi disproporční vůči ostatním diplomatickým zastoupením včetně velmocí jako USA nebo Čínská lidová republika." Konec citátu. Citát ze zprávy BIS z roku 2017: "Velikost ruské diplomatické mise a její vysoká promořenost osobami s afiliací na ruské zpravodajské služby dlouhodobě způsobuje nárůst rizik spojených s lehkovážným přístupem českých občanů, zejména politiků a státních zaměstnanců, k neutajovaným, ale interním neveřejným informacím. Ruská činnost se kontinuálně orientovala zejména na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů." Konec citátu. To jsou informace veřejné a varování, které nám poskytovaly naše zpravodajské služby v minulých letech.
Mě to mrzí, protože to znevěrohodňuje pozici České republiky.
Já tomu rád vyhovím, jenom se budu muset zeptat i ostatních, kteří jsou s přednostním právem v tuto chvíli, jestli nebude nikdo nic namítat.
Já to ještě jednou vysvětlím. Tam jsme dostali ústní informaci, byla prezentace, nedostali jsme žádný papír. Předtím jsem neměl nikdy žádný papír. Takže já jen vysvětluji, jak to bylo.
Děkuji panu předsedovi vlády.
Řešila se základní operativa, evakuce osob ve Vrběticích, Vlachovicích a v dalších obcích v okolí, včetně průmyslové zóny. A tady chci reagovat na pana Vojtěcha Filipa. To zaznělo už tehdy. Kdyby tam byl, tak by ty informace slyšel z první ruky, měl možnost se zeptat, ale váš pan kolega tam bohužel nepřišel. Aby bylo jasně pojmenováno, jakým způsobem, na základě jakých základních věcí se k tomu došlo, proč to trvalo ten dlouhý časový úsek, protože na to se mnoho lidí odkazuje. Bylo by velmi dobré, kdybyste toto uměli pojmenovat. Jenom připomenu, ty počty byly velmi velké. V takové situaci! Zodpovědná vláda, když ví, co se může stát, co bude potřebovat na tom diplomatickém kolbišti, bych očekával, že tady bude kvalifikovaný ministr, který tu práci dělá naplno, ministr zahraničních věcí, který má už vybudované kontakty, a díky jeho kontaktům budeme schopni mít plnou diplomatickou podporu našich spojenců. Prosil bych toto vysvětlit, jak jste jako premiér s tím mohl souhlasit. A tento krok je v neprospěch České republiky, teď se to ukazuje naprosto v plné nahotě. To mně tady obrovským způsobem teď chybí.
Pod první pojem spadají případy neodpovědnosti poslance nebo senátora za hlasování, čímž je třeba a contrario rozumět i za nehlasování a jakékoliv projevy učiněné v příslušné komoře Parlamentu nebo v jejím orgánu, zakládající jinak skutkovou podstatu trestného činu. To ovšem neznamená, že za projevy podle citovaného článku Ústavy by bylo možno považovat činy svědčící o tom, že se o výkon mandátu zjevně nejedná, například takové jednání spáchané na půdě Parlamentu, jež by směřovalo vůči důstojnosti, majetku, zdraví a životu jiného a podobně. Nestačí zde rozhodně projev, pro který by poslanec mohl být jinak postižen pro spáchání přestupku. Indemita by tak byla faktickou překážkou jeho trestního stíhání za vraždu, protože za projevy v Poslanecké sněmovně je trestní stíhání poslance navždy vyloučeno. Mohl by tak učinit, kdyby šlo v dané věci o projev poslance? Rozhodně nikoliv, protože by jim to poslanecká indemita nedovolila. Zkuste být objektivní i vy. Jeho rozhodnutí má tedy takovou váhu jako rozhodnutí virtuálního úředníka stavebního úřadu, který rozhodl o rozvodu manželství - žádnou, jde o rozhodnutí nulitní. Porušení práva každého obviněného z postižitelného deliktu být podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu vznesenému. Porušení práva, aby z deliktního rozhodování byly vyloučeny osoby zcela zjevně podjaté.
Já se samozřejmě velice omlouvám, a před chvílí jsem se omlouval na tiskové konferenci, že to vyznělo strašně. Mě to samozřejmě mrzí, protože jsem to tak nemyslel. Omlouvám se za to. Samozřejmě že šlo o životy, především o životy. My jsme reagovali, určitě pan vicepremiér vás bude informovat o dalším jednání s ruským velvyslancem zítra odpoledne. Vznikla obrovská škoda. My samozřejmě, Ministerstvo financí, připravujeme žalobu na vymáhání této škody. Česká republika nic neudělala, naopak agenti, ruští agenti operovali na našem území. Absolutně nepřijatelné, bezprecedentní, a proto jsme tak reagovali. Bezprecedentní útok, který se stal na území našeho suverénního státu.
Tak prosím, máte slovo.
Je to zásadní věc, je to věc naprosto neobvyklá a je to věc, která si zaslouží naši maximální pozornost. Na území České republiky došlo k teroristickému útoku, který provedli příslušníci bezpečnostních složek jiného státu, tedy Ruské federace. Tento útok měl za následek dva lidské životy a škody za miliardy korun. Ano, dámy a pánové, o to všechno tady jde, o to všechno se v těchto dnech a hodinách také hraje. Jenom si nejsem jist, když vidím ty první reakce vlády, vidím to, co se tady od soboty odehrává, zda je tento důsledný společný postoj skutečně možný. Naše země se tady vyrovnává s šokujícími informacemi, které víme od soboty, a já bych tady chtěl říct k tomu tři poznámky. Je potřeba jasně říct, a myslím, že to máme říkat všichni, že se jednalo o akt státního terorismu. To je označení naprosto případné a je potřeba takto tu věc pojmenovávat. To není, dámy a pánové, právní pojem. To je pojem politický a je to pojem případný. Cizí země provedla ozbrojený, násilný čin na území jiného státu. Teroristický akt podle všech definicí terorismu, které máme k dispozici nejenom v odborné literatuře, ale třeba i na stránkách Ministerstva vnitra.
Budeme potřebovat velmi krátký čas, druhé čtení. Petiční výbor projednal, takže bych vás poprosila, abychom posunuli tento tisk dále, o jeho podporu na zařazení na předmětný den.
Přednostní právo, pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěla navrhnout dva body. Omlouvám se, zapomněla jsem tam dopsat dvě slova. To by byl první bod. Druhý bod, který bych chtěla navrhnout, je Informace vlády o podmínkách vstupu do škol. První bod, a to otevření základních škol neboli druhého stupně, středních škol a vysokých škol, by bylo na pátek jako první bod, nebo v pátek ve 12 hodin, pokud by ten první návrh neprošel. Říkám to dobře? Pokud by neprošel, tak v pátek ve 13 hodin. Myslím si, že jsou to témata, která bychom měli znovu otevřít. Jsou to věci, které trápí naše občany. To je asi všechno, případně děkuji za podporu a věřím, že pokud vás to trápí stejně jako mě, tak tyto dva body podpoříte.
Dále k pořadu schůze vystoupí paní poslankyně Gajdůšková.
Jde o návrh zákona, změny zákona o nemocenském pojištění. Přeložím: týká se dlouhodobého ošetřovného a moc vás prosím o podporu tohoto návrhu. Ten návrh zde ve Sněmovně leží už více jak rok.
To jsou pro tuto chvíli... s přednostním právem pan předseda Fiala.
Dobré odpoledne, děkuji za slovo.
A přesně ten čas nebo pořadí? V případě, že bude přijat... no, je to hlasovatelné, přijmeme bod paní...
Tady ta strana Sněmovny i tahle strana Sněmovny by vás sežrali zaživa.
Na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny se nyní budeme věnovat volebním bodům, takže musím přerušit nejenom vás, ale i projednávání tohoto bodu.
Bude druhé kolo.
Mezitím vás seznámím s omluvou pana premiéra Andreje Babiše, který se omlouvá ze zbytku dnešního jednání z pracovních důvodů. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu Prosím předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby přišel - je tady, výborně - a zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.
Předseda volební komise je přítomen a přeje vám dobrý večer. Moje vystoupení bude velmi stručné, protože v obou případech jsme ve druhém kole volby z minulého týdne, není tedy žádná rozprava. Zvolen byl náš kolega pan Pavel Kováčik, nominován KSČM, zůstalo jedno neobsazené místo. V souladu s volebním řádem na něj postupují dva kandidáti, tedy dvojnásobek počtu neobsazených míst.
Přerušuji tento bod. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
I zde se nacházíme v druhém kole, to první také proběhlo před týdnem, zvoleno bylo šest členů - Milan Bouška, Václav Mencl, Daniel Novák, Jiří Janeček, Jiří Maceška a paní Marta Smolíková - a zůstalo neobsazeno jedno místo, takže i zde budete vybírat ze dvou kandidátů. Těmi, kteří v tom prvním kole dosáhli nejvyšší počet hlasů, a budou tedy nyní na hlasovacích lístcích, z prvního kola jsou: pan Marek Poledníček, nominován KDU-ČSL, s 68 hlasy, a paní Lenka Králová, nominována SPD, s počtem 77 hlasů. Tady ještě připomenu, že u volby do velké rozhlasové rady se jedná o návrh, neboli výběr Poslaneckou sněmovnou. Na vydání lístků dávám pouze 10 minut, ta volba bude rychlá.
Tím skončí dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Takže nyní přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na provedení volby.
Dámy a pánové, to není náhoda! V tuto chvíli bych chtěla zdůraznit, že všichni chceme diplomatické řešení. Nikdo nechce žádnou válku, válečný konflikt, ale na druhou stranu všichni víme, že v případě Ruska musíme vyjádřit naprosto pevné postoje, naprosto jasné názory, protože všechno ostatní bude bráno jako slabost. U toho nesmí zůstat, protože to by nebylo vyhodnoceno jako dobrá vůle ke komunikaci, ale bylo by to vyhodnoceno jenom jako naše slabost. Takže moc prosím vládu, aby brala vážně dezinformace a aby využívala svých kapacit ke strategické komunikaci. To je jeden z nástrojů, jak čelit dezinformacím. A vláda má své kapacity. Druhá věc, které bych se chtěla věnovat, je Rosatom. Já jsem tady na tom místě, dámy a pánové, v posledních měsících stála mnohokrát. Moc jsem vás prosila, abyste brali vážně to, co říkají naše zpravodajské služby, abyste brali vážně usnesení vlády, protože já jsem opravdu celou dobu jenom chtěla, abyste zohlednili usnesení vlády k bezpečnostním aspektům výstavby Dukovan. Tak opět říkám: Berme toto vážně, trvejme na zapracování těchto bezpečnostních zájmů státu do zadávací dokumentace. Učiňme kroky, aby opravdu bylo naplněno to, co tady bylo deklarováno, to znamená, aby se Rosatom nepodílel jako přímý dodavatel, subdodavatel anebo předáním licence. My jsme tady s mnohými z vás založili i Skupinu přátel Ruska.
Zatím je to poslední přihláška do obecné rozpravy. Tak, pane poslanče, prosím, máte slovo.
Ale použil jste argumenty, které nebyly až tak v pořádku. Protože samozřejmě nejhorší je, a to živí ty dezinformace, je zneužívání informace a posunutí jí někam. Přesto Američané tam hodili raketu. To jsou věci, které v tom světě jsou. Ale celou dobu dnešní rozpravy tady zaznívalo, že my patříme k té dobré části světa a jediní špatní jsou ti na východ, to zlé Rusko. Mezinárodní situace v této době opravdu není dobrá. Byly tu desítky projevů po výbuchu ve Vrběticích tady u tohoto pultíku, které se tím zabývaly a rozebíraly všechny situace. Ale je to sedm let a já si myslím, že máme jeden obrovský dluh. Dluh vůči občanům Vrbětic, aby se dozvěděli, co se tam vlastně v těch Vrběticích stalo. Tady se říká: Ano, byl to útok asi ruských agentů, kteří tam asi dali nějakou výbušninu a ona vyhodila tyto dva sklady do povětří. A to byla chyba, protože ty sklady měly vybuchnout někde cestou a mohly dokonce způsobit větší škody. Tak zní oficiální informace, která zazněla médii, která zazněla i z úst ministra Hamáčka, kterou tady opakoval a byla diskutována. On nepopírá, že tam byly, jeho majetek, zboží, jak se vyjádřil pan premiér, ale že ho nechtěl vyvézt, že tam mělo zůstat a že nejsou žádné argumenty, které by svědčily o tom, že to chtěl vyvážet. A zůstáváme u toho rozporu někde ve vzduchu.
Má slovo.
Je to dokonalá ukázka toho, jak tajné služby vždycky fungovaly, fungují a fungovat budou. Tajné služby vykřikují o agentech jedině v případě, že je mají v hrsti, mají je ve vězení, anebo jako Izraelci, když je zabijí. Když taková tajná aktivní služba, jako je Mossad, zabije nějakého muslimského teroristu, tak se postaví před kamery a řeknou: Zabili jsme tohoto teroristu, protože to je terorista, a tady jsou důkazy. Dezinformace, vyvolávání nálad ve společnosti, rozehrávání zpravodajských her. A to je přesně to, co dělají v současné době ty kdysi české zpravodajské služby, které jsou dnes pod přímou kontrolou NATO. Pokud si velitel BIS zajede pro medaili do amerického Langley a potom mi tady někdo bude vykládat, že my máme nějakou českou BIS, tak je to k smíchu. Ten člověk vstoupil do tak chráněného prostoru, že tam prostě mohl podepsat vázací akt, mohl se stát agentem CIA a není důvěryhodný pro českou službu. Není důvěryhodný. Je agentem cizí mocnosti a už by nikdy BIS neměl vést. To je úplně jedno, jestli takový člověk vstoupí na půdu ruské ambasády, nebo do Langley. Šéf BIS má sloužit pouze českým občanům a nikomu jinému. Rusko nemá žádný klasický důvod vést válku. A není to Rusko, které se blíží k našim hranicím. Byli jsme to my, kteří vstupem do NATO, které už předtím rozpoutávalo nelegální války, tak my jsme vstupem do NATO přiblížili NATO k hranicím Ruska. Bylo to bez referenda, nikdo se neptal občanů této země, jestli chtějí skočit z Varšavské smlouvy do NATO. Tehdejší vláda neměla tu odvahu zeptat se občanů, protože také plnila nějaké už v té době globalistické zadání. Jak vás podpořilo Německo tady v tomto?